Já také děkuji. A než dostane prostor pan poslanec Válek, tak zde mám tři faktické poznámky. Jako první je pan poslanec Benešík, který tu ovšem není, tedy jeho přihláška propadá.
Já se cítím být vyzván slovy pana ministra, a proto mám několik poznámek. Pane ministře, mezi námi je zásadní rozdíl. Zatímco moje stavby v Suché Druhá věc. Pokud mluvíte o slušnosti, tak prosím, abyste byl také aktivním účastníkem slušnosti. Já jsem se vás už dvakrát v této diskusi ptal na otázku, a zopakuji ji potřetí: Kdy jste se dozvěděl, že daná firma nestihne v daném termínu, a co jste s tím v té chvíli dělal?
Já děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.
Já budu krátce fakticky reagovat na kolegu Luzara prostřednictvím pana předsedajícího.
On už je tady pan ministr před malou chvílí zmínil. Podle podporovatelů senátní verze dojde ke zjednodušení celého procesu. A já bych chtěl říci, že nebudu v tomto argumentačním sporu v žádném případě soudcem. A jsem rád, že i kolegové ve výboru pro sociální politiku tento můj návrh podpořili. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my ten zákon vnímáme primárně jako prostředek, jak řešit situaci lidí v dluhové pasti. V České republice je 900 tisíc lidí v exekucích, z toho něco mezi 150 tisíci a půl milionem mají takové dluhy, které je extrémně obtížné, až skoro v jejich situaci nemožné splatit bez toho, aby vstoupili do té osobní insolvence, do toho insolvenčního řízení. Takže prostě když se bavíme o desítkách tisíc lidí, tak ty příjmy pro stát jdou do miliard. A pět let na minimálním příjmu je pro nás dostatečně dlouhá doba, aby si v uvozovkách odpykal tu svoji chybu.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Děkuji za slovo. Jedná se o jedno z nejdůležitějších hlasování v této Sněmovně, týká se stovek tisíc věřitelů a stovek tisíc dlužníků, ale také se týká důvěry v právní stát a důvěry v demokracii, protože právě dluhy, dluhové pasti, nespravedlivé exekuce, to bylo to, co u mnoha lidí nahlodalo důvěru v právní stát a důvěru v naši demokracii. Senátní návrh je lepší pro věřitele, protože je lepší pro věřitele, pokud bude co nejvíce insolvencí. Ale i kdyby kleslo o třetinu, pořád to bude výrazně více než v exekucích. To znamená, ten senátní návrh je pro věřitele lepší. Je lepší také pro dlužníky, protože jim dává jistotu toho procesu. A je lepší také pro obce a pro stát. Pokud dlužníci zestárnou, obce se budou muset o ně postarat a již nyní se starají. A šedá ekonomika samozřejmě poškozuje celý náš stát. Pokud ty děti vyrostou, jdou do školky, ten člověk může začít pracovat a může začít splácet, a nejenom splácet toho insolvenčního správce. Z toho ten věřitel nebude mít ani korunu. Co se týče dlužníků, tak dlužníci dostanou jistotu procesu a budou vědět, co se těch pět let bude dít. Současná sněmovní verze má určitou míru nejistoty, co se za těch pět let stane. A my můžeme všichni za pět let zjistit, že jsme se dneska rozhodli špatně. Pět let je dlouhá doba. A skutečně musíme vědět, co se během těch pěti let pro lidi, kteří se rozhodnou k insolvenci, bude dít. Situace věřitelů a dlužníků je v naší zemi velmi vážná a senátní návrh ji řeší lépe. Budeme tedy hlasovat pro senátní verzi. Doufáme, že projde. Pokud neprojde, budeme hlasovat samozřejmě také pro tu sněmovní. A dovolte mi ještě poděkovat Senátu, že nám dal možnost ještě jednou o této normě hlasovat.
Nyní pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji. Na tom se možná shodneme.
V závislosti na klimatických podmínkách předpokládáme dokončení injektáže kaveren 25. 1. a zhruba v polovině února, pokud nám dovolí počasí, dokončení všech prací, které je nutné před plným zprovozněním té dálnice a zahájení demontáže dočasných svodidel a zhruba 18. 2. zprovoznění dálnice bez omezení rychlosti. V rámci novelizace obchodních podmínek v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upravíme v dalších smlouvách podmínky odstoupení od smlouvy, zefektivníme možnosti správce stavby ovlivňovat postup zhotovitele, pokud nepostupuje v souladu s předpokládaným harmonogramem, a rozšíříme smluvní sankce vázané na nerespektování pokynů správce stavby a umožníme ukončení smlouvy před zahájením realizace vlastního díla z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést. V současné době je již toto ustanovení aplikováno do zadávacích dokumentací i připravovaných smluv. Bohužel ale nebylo možné jej aplikovat na modernizaci úseku 12, neboť tehdy platný zákon o veřejných zakázkách tento institut neobsahoval. Co chci říci závěrem. Samozřejmě mohu být kýmkoli vystřídán, ale neodpustím si říci, že praktickým projevem tohoto střídání bylo odkládání a sunutí problému do budoucna. Modernizace D1, příprava staveb, příprava soutěže na mýto a bůhví co ještě. A ono to celkem fungovalo, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí, a dokonce ani nemá problémy s realizací. V letošním roce je nachystáno k zahájení dalších 80 km nových dálnic, které dotyčný ministr poprvé viděl, až když je přišel otevřít. Je totiž smutnou realitou naší země, že poslední nové dálnice byly zahajovány v roce 2010 a pak se zastavila nejen výstavba, ale i příprava staveb. Nikterak nezastírám, že ono zúžení mělo svůj vliv a určitě přispělo k situaci, která se tam stala, ale ke kalamitám z důvodů, které jsem již zmínil, bude zřejmě docházet i bez něj. Ten, kdo by tam měl ale vládnout více než doposud, je dopravní policie. Možná bude pro některé z vás překvapením, ale dozor nad provozem na dálnicích nemá Ministerstvo dopravy. Byl jsem proto velmi potěšen slovy ministra Hamáčka, že by policie měla být na silnici víc vidět. Faktem ale je, že pokud nebude policie více tlačit na dodržování pravidel, těžko s tím něco zmůžeme. My jsme to samozřejmě věděli všichni, že to je riskantní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 26. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tu v novém roce vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Já vás opravdu poprosím už o klid, abychom mohli přistoupit ke zvolení ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska. Jestliže tomu tak není, tak budeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Okleštěk. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Tento návrh bere zpět skupina předkladatelů, čiže o tomto návrhu již nebudeme hlasovat. Tak, to je z mé strany vše. Určitě jste mě všichni pozorně poslouchali, ale pan poslanec Růžička ruší svoji omluvu, je přítomen. Já vás opravdu poprosím o klid, protože budeme projednávat pořad schůze. V tuto chvíli mám přihlášky s dvěma přednostními právy.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny s názvem Německé válečné reparace.
Už tuto formu spoluúčasti v současné podobě považujeme za pochybnou a pro mnoho malých a středních zaměstnavatelů za velmi zatěžující až likvidační. Toto se bude dít, jestliže bude přijat zákon v podobě schválené Sněmovnou v říjnu minulého roku, s ohledem a finanční zátěž zaměstnavatelů možná ještě častěji. To znamená, že tento návrh ve svých důsledcích může některé zaměstnance spíše ještě více poškodit. Dámy a pánové, SPD považuje za přirozené a správné, aby byla zaměstnancům proplácena tzv. nemocenská od jejího počátku, od prvního dne pracovní neschopnosti z morálních, etických i prakticky finančních důvodů. Vůbec nejde primárně o to, jak tu mnohdy zaznívá, aby si mohli zaměstnanci prodlužovat víkendy nebo dovolené třídenním umělým fiktivním maroděním. Toto se může dít i v současném nastavení systému. A pokud je takovýto podvod zjištěn, zákoník práce již dnes umožňuje okamžité zrušení pracovního poměru. Ovšem hlavní důvod, proč je nutné proplácet nemocenskou od prvního dne pracovní neschopnosti, je jiný. Je jím potřeba udržet pro nemocné nízko- až středněpříjmové zaměstnance takový standard příjmu, který by nebyl výrazně nižší, než je jejich příjem v měsících, kdy jsou zdraví. To znamená, že se dostává na úroveň přibližně 25 až 30 % běžného příjmu, což může být mnohdy existenčně ohrožující. Zdraví občanů a zachování jejich přijatelného životního standardu i v době nemoci je totiž jednoznačně veřejným zájmem.
Děkuji za slovo. Většina Senátu, to už tady zdůvodnil i pan senátor, tedy souhlasí s tím pravicovým pohledem, řekněme, na tuto věc. To musím opravdu odmítnout, protože pokud se na to chceme dívat takhle, tak se to dá jednoduše otočit, že zrušení karenční doby je naopak trestání zaměstnavatelů za to, že dávají lidem práci. Teď ten systém, tak jak by měl být zaveden, zavádí nulovou povinnost platit si odvody na nemocenské pojištění pro zaměstnance. Celá ta povinnost zůstává na zaměstnavatelích, ale zaměstnanec má mít možnost, nebo bude mít hrazeno 60 % z denního vyměřovacího základu. A na koho to dopadne? Těch argumentů je samozřejmě ještě celá řada dalších.
Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bauer. Máte slovo.
Brát procenta z majetku člověka v dluhové pasti, který často nemá ani na jídlo, brát přednostně tučná procenta z majetku, který v oprávněných případech patří poškozeným věřitelům, je proti všem dobrým mravům. Většinu dluhů tak činily hlavně další náklady, poplatky, úroky a pokuty z prodlení. Mnoho z dlužníků je dokonce v dluhové pasti absolutně nevinně. Například partneři gamblerů, drogově závislých osob, anebo lidé, které pro zanedbatelné částky do dluhové pasti dostali exekutoři. Ať už formou DPH na insolvenci a exekuci, tak i třeba někdy přemrštěnými penále za dlužné daně nebo pojistné, které dlužníky ještě více sráží k zemi. Mapa exekucí také ukazuje, že v některých obcích až desetina obyvatel s exekucí jsou nezletilé děti. Rozum to nebere, ale kde není rozum, je zřejmě exekutor bez ostychu a soudce bez rozumu. Soudce, který zřejmě vydá platební rozkaz na nezletilé dítě. Například slučování pohledávek a přísudků. Samotná insolvence by měla být alespoň jednou za život nároková pro každého, kdo se přihlásí, a její ukončení by mělo záviset pouze na tom, do jaké míry zaplatí své jistiny svých dluhů s výjimkou případů, kdy soud rozhodne, že dlužník si insolvenci přivodil záměrně, podvodně, s úmyslem dluhy neplatit. Změnit je třeba pořadí splácení. Je potřeba, aby se proces zjednodušil natolik, aby na odměnu insolvenčnímu správci stačily v případě nejnižších pohledávek řádově tisícovky. Za druhé - nebo snížení odměn na rozumnou úroveň zrušením procentuálních odměn a zavedením paušálů z úkonu. Je to součástí našeho programu, který žádá pro občany vymahatelné právo na spravedlnost. SPD vnímá a prosazuje od svého vzniku právo na spravedlnost jako základní lidské právo. V okamžiku, kdy exekuci nebo insolvenci dostane soud, by se měly stopnout všechny poplatky, penále, pokuty a úroky. Opakujme si dokola: cílem je dostat zoufalé občany z dluhové pasti. A to tak, aby na druhé straně na maximum splatili oprávněné pohledávky. Sněmovna se také krom jiného usnesla na tom, že oddlužení dosáhne dlužník, který uhradí alespoň 30 % pohledávek do pěti let. Pokud ano, soud oddlužení povolí. Někteří experti se vedle toho domnívají, že pokud budou soudy v těchto případech rozhodovat různě, mohou se dlužníci přesunovat tam, kde budou soudci mírnější. V krajním případě to může vést i k insolvenční migraci, kdy se budou lidé stěhovat za hodnějšími soudci, řekl veřejně médiím autor map exekucí Radek Hábl.
Děkuji, pane předsedající. Ne však bez náhrady. Přiznávám, že tehdy to bylo výrazně přísnější pro věřitele a možná i nevýhodnější. nebo že on je na svých právech krácen, že se nechová poctivě ten dlužník a že má být jeho osobní bankrot ukončen. Došlo v tomto případě k posílení postavení věřitelů, protože zároveň se vyšlo vstříc i dlužníkům. Vyšlo se jim vstříc na vstupu, tak aby dostali šanci.
Nicméně apeluji na to, aby se ta situace vyřešila co nejdříve, protože jinak se opět můžeme s tou kalamitní situací setkat, klimatická změna může přijít dneska v noci, za týden, skutečně to nelze odhadovat. To bych bral jako otázku číslo jedna. A tady se můžeme bavit o tom, co dělat s neuváženým a často nekorektním chováním dopravců - a tady mám na mysli zejména kamionovou dopravu. A hlavně abychom měli vždycky na paměti možnost příjezdu integrovaného záchranného systému, protože samozřejmě ve dne tam někdy někde je schopen přistát vrtulník, ale v noci a v zimě to často možné není. A jenom abychom ještě přiblížili tu noc toho 13. prosince. V těch kolonách byly jednak zástupy osobních automobilů, ale byla tam celá řada zájezdových i linkových autobusů. Mně volali dva lidé, kteří jsou od nás z regionu, pak jsem dostal ještě několik textových zpráv. A mimo jiné se jeden z těch lidí zastával autobusu, ve kterém bylo 56 dětí. Ty děti tam byly šest hodin, ty děti neměly tekutiny, neměly jídlo. Ano, autobus topil, to bylo asi to jediné, co pro ty děti v tu chvíli mohli udělat. Samozřejmě děti komunikovaly se svými rodiči, kteří říkali: no tak vás odsud nějak dostanou... Ony byly zhruba v polovině té kolony. Celkově tam strávily asi 11 hodin. To jsme asi každý z nás někdy zažili i na neopravovaném úseku. Ale tady jsme skutečně ta rizika podcenili. A můžeme být rádi, že tam nedošlo k žádnému závažnému zdravotnímu postižení a že tam nikdo nezemřel. To je potřeba říci. Vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, určitě bychom tady mohli diskutovat ještě o všech možných dalších aspektech, které provázejí neutěšenou situaci z hlediska rekonstrukce našich páteřních sítí. Pevně věřím, že také uklidní občany, kteří skutečně byli rozlíceni tou situací. A musím říci, že ještě okolo vánočních svátků celá řada lidí tohle řešila, protože ony tam těch lidí skutečně byly tisíce, kteří tam v tu noc byli. Je to samozřejmě usnesení k diskusi. A hlavně výstupem této diskuse by neměla být politická šarvátka, ale reálné naplánování legislativních i nelegislativních kroků, které předejdou hazardu na českých silnicích a dálnicích právě z hlediska rekonstrukcí a dalších prací, které na nich jsou prováděny. Děkuji vám za pozornost.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
Vnímám to, co tady říkal pan poslanec Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího. Protože z těch emotivních vyjádření, která jsem mnohdy slyšel, to vypadá, jako že tady máme něco naprosto šíleného, co nikde ve světě nebylo. Rozumím tomu, že se jedná o dobrou příležitost. Řidiče to naštvalo, mnozí tam uvízli na mnoho hodin. A mě to samozřejmě upřímně mrzí a všem těm, kteří tam zažili nepříjemné chvilky, se omlouvám.
No, podle mého názor ne. Protože na konci procesu oddlužení tak jako tak bude muset soud rozhodovat o tom, jestli podmínky oddlužení byly splněny. To znamená, čistě matematicky, počet soudních rozhodnutí, která budou vydána, se nemění. Takže obava z toho, že sněmovní verze by zahltila soudy a naopak senátní verze je odbřemení, je lichá. Ano, to je sice pravda. Dále, ta senátní verze navrhuje doplnit do zákona definici takzvaného nepoctivého záměru. To znamená záměru, kdy někdo vstupuje do oddlužení s nějakými nekalými úmysly, což v zásadě bylo tedy to, co a priori sledovala dosavadní judikatura. Jde o to, že v nepoctivém záměru bude jednat každý, kdo se v minulosti, kdykoliv v minulosti, před samotným schválením oddlužení dopustil jednání, které může vykazovat znaky poškozování věřitele. A upřímně řečeno, pokud se někdo dostane do dluhové pasti, tak předtím, než přistoupí k tomu oddlužení, tak se vždycky snaží hledat cesty, jak z této pasti vybřednout. A ty cesty často mohou být vedeny úvahami na úkor věřitelů. Ze všech těchto důvodů po poměrně důkladné analýze toho návrhu se Ministerstvo spravedlnosti jako předkladatel přiklonilo k tomu, že jako vhodnější se jeví sněmovní verze. Vtip je v tom, že podle senátní verze totiž věřitelé nemusejí dostat ani korunu. Dlužník sice bude povinen po dobu běžícího oddlužení financovat náklady insolvenčního řízení, když to řeknu hodně zjednodušeně, vydržovat si insolvenčního správce, ale věřitel z toho neuvidí vůbec nic. A pak se tady vytváří vlastně systém pro systém, který je výhodný jenom pro jednu stranu toho závazku mezi dlužníkem a věřitelem. To mohou být pronajímatelé bytu, to budou velmi často obce, půjde o dluhy za odpady, budou to dopravní podniky. Mohou to být dokonce i ti, kterým byla způsobena škoda tím dlužníkem, která má být nahrazena. Ze všech těchto důvodů prosím, abyste podpořili sněmovní verzi toho návrhu.
Dobré odpoledne. Protože v podstatě životní minimum je další hranicí a jim zbude na život velmi málo, spíš na živoření než na život.
Děkuji paní senátorce Anně Hubáčkové. Ano chce. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.
Tak hezké odpoledne, dámy a pánové. Budeme se rozhodovat mezi dvěma verzemi.
Já tomuto říkám dalmatinský svět, černobílý svět. Sněmovní verze zahltí soudy, senátní naopak je odbřemení. Jsem rád, že se shodneme alespoň na tom minimu, že i ta sněmovní verze výrazně, velmi výrazně mění tu situaci oproti současnému stavu. Není. To už je v té sněmovní verzi. Ty soudy budou zahlcené, na konci i v průběhu. Ale on to hezky řekl kolega Bauer. Vyškrtnutím dvou paragrafů, přidáním naopak jednoho nového už jenom z logiky věci nevznikne přece úplně diametrálně odlišná, zachraňující norma. To má celou řadu konsekvencí, celou řadu dalších vlivů. Oddlužení jako osobní bankrot spíš, lépe řečeno. Já bytostně nesouhlasím s tím, že ti dlužníci budou spekulovat v momentu, kdy jim nebude bezpodmínečně garantováno, že budou oddluženi. Tu garanci přece nemá nikdo. Jakou mají dneska garanci ti dlužníci, co platí? Jakou mají garanci věřitelé, že něco dostanou? Teď mluvím za ty seriózní věřitele. A tohle se podle mě z toho úplně vytratilo, ten motiv toho: jdu do oddlužení, mám možnost po pěti letech na restart. A jak ti k tomu přijdou? Ten celek dělá to, co ještě půjde kolem toho. Tady bych připomněl dvě věci.